Já vám děkuji, paní předsedkyně. Poprosím paní poslankyni Ožanovou o její vystoupení a připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Skutečně některý právník z koalice i z opozice pro tohle zvedne ruku? Pro mě by to bylo hodně překvapivé. Prosím vás, zkusme se nad tím zamyslet. Ale zkusme dodržovat, prosím, zákony této země. To jste vždycky prosazovali a říkali jste, že hnutí ANO tak nečiní. Zkusme dodržet zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a neschválit projednávání v legislativním stavu nouze. Prosím, zkusme se chovat zodpovědně a v souladu se zákony této země. Jsme zákonodárci, možná bychom měli zákony sami dodržovat.
Mě tady zaujaly dva momenty. O jednom už mluvil můj kolega Tomáš Kohoutek, to jest o té reakci kolegy Michalíka . Uplynou čtyři hodiny a na první slušný dotaz na pana ministra Šalomouna nám odpoví, ať si to najdeme písemně. To je ten respekt po čtyřech hodinách?
Prosím, vaše dvě minuty.
Já tomu rozumím, vůbec nechci upírat právo opozici se k tomu vyjádřit. Je zjevné, že v otázce stavu legislativní nouze právě u tohoto tisku se zde neshodneme, že jsou zde různé názory.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bělica a po něm s přednostním právem pan předseda Okamura. Já vám také děkuji.
Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. V každém případě je to rekord, že takto krátce po volbách se tady budou sbírat podpisy pro odvolání předsedkyně Sněmovny. V této souvislosti tady dnes máme další ukázku pohrdání voliči i daným slovem. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský oznámil, že odlétá na půlroční stáž do Spojených států amerických. Když pominu obsah té stáže, tak na univerzitě ve Spojených státech bude pracovat na projektu. Vzdá se kvůli tomu postu šéfa předsedy poslaneckého klubu STAN, ale na poslanecký mandát rezignovat nehodlá. Takže vidíme, že pan poslanec Farský jasně porušil koaliční smlouvu Pirátů a STAN a pohrdá jejich voliči. Takže se nechá zvolit do Sněmovny, tady už profesní kariéru pro občany rozvíjet nechce, ale ten mandát si chce nechat, a bude ji rozvíjet ve Spojených státech. Bojí se, že by neměl práci? Takže to je ten bod, který chceme navrhnout, a zároveň se tady dějí další věci. Druhá věc, to bych vás chtěl požádat, abychom předřadili návrh zákona SPD. Ale protože vy jste nechtěli zamrazovat platy politiků na celé volební období, tak jste náš návrh nepodpořili. Takže se bude hlasovat. Ještě že někteří z vás nejsou poslanci, takže hlasovací zařízení asi bude stačit, ale to tedy je opravdu neuvěřitelná situace. Takže to jsou naše návrhy.
Zahájím hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Mám zde dva přihlášené s přednostními právy. Ano.
To se nesmí stávat. Mně se to stalo. Hluboce se omlouvám a zpochybňuji toto hlasování. Už se to nestane.
Zpochybňujete. Stane se určitě něco takového. Nicméně je tady zpochybněno hlasování, proto je námitka proti hlasování, o které bychom měli hlasovat.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. A správným směrem, to říkám objektivně, protože jsme konstruktivní opozice, správným směrem došlo k rozšíření. A my tam navrhneme ještě určité vylepšení, které vysvětlí mí kolegové, jako paní poslankyně Pastuchová, pan poslanec Juchelka a další. My jsme počítali s tím, že zákon o státní sociální podpoře bude novelizován. Proto znovu říkám, my ho podpoříme po té debatě. Ale tady zůstává další část společnosti, která se ocitá v neřešitelných problémech. Nemuselo se přijmout nakonec snížení na celý rok, jak navrhovala naše vláda, mohlo se přistoupit k částečnému. Je to tak? Je to vládní návrh? Není to vládní návrh?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
Vážené dámy a pánové, abych to přeložil pro občany, aby tomu každý rozuměl. Takže nová vláda hnutí STAN, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů zamítla zamrazení platů politiků na pět let. Plán vláda nepředstavila žádný. Žádný systémový plán vláda nepředstavila! Takže to je to, o čem se tady hlasovalo. Já to tady zdůrazňuji, protože jsem viděl v médiích některých takové zavádějící vyjádření vládních politiků, že jsou pro zamrazení platů politiků. No, realita je tahle, kterou tady říkám, aby to bylo jasné, aby to bylo každému zřejmé, co se tady teď prohlasovalo.
A budeme pokračovat v programu, který máme schválený. Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.
Dobrý večer, děkuji za slovo.
Děkuji pěkně panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Taťána Malá.
Dobrý večer, pane předsedající, děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně, kolegové, pokusím se být ještě stručnější. Vzhledem k tomu, že se jedná o vládní návrh, proběhlo standardní meziresortní připomínkové řízení. Děkuji.
Děkuji pěkně paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu a prosím pana ministra, aby ten svůj návrh na zkrácení lhůty načetl v rozpravě.
Pardon, já jsem se tam zakecal se svou krajankou zpravodajkou. Děkuji.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Návrh na vrácení předloženého návrhu jsme nezaznamenali, ani zamítnutí, budeme tedy hlasovat o zkrácení. Nyní se tedy budeme zabývat přikázáním výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh? Protože organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, tak se ptám, zda má někdo návrhy na projednání dalšími výbory? Děkuji pěkně.
Prosím, pane ministře.
Děkuji moc, vážená paní předsedající. Musím říct, neumí to dneska kvantifikovat nikdo. Neumí nikdo dneska říci, jaká bude cena energie v dubnu, v červenci, v září, v prosinci. Všechny ostatní výdaje státu nad ty mandatorní děláme, a dělaly se za minulé vlády i za těch předchozích až na některé výjimečné roky, prakticky na deficit a na dluh. Tolik poznámka k této otázce. Plus sociální sítě, plus některé kanály, které využíváme přes média, která nám k tomu dávají prostor. Přijde mně to manažerské, motivační a něco, co je standardně běžné ve všech ostatních institucích. Já jenom doplním: pokud ti žadatelé už dneska jsou klienty úřadu práce, tak se jim tam ty údaje, které tam jsou, přednastaví, jenom je verifikují, potvrzují.
Vystoupení pana ministra vyvolalo dvě faktické poznámky. Pan poslanec Aleš Juchelka. Tři faktické poznámky.
Nedošlo k žádnému zemětřesení na finančních trzích ani na komoditních burzách. Nedošlo ani k žádné havárii. To znamená, že tady to kšeftování s emisními povolenkami může znamenat i částečnou destrukci českého průmyslu, českého zemědělství. Premiér Fiala to řekl v novoročním projevu, že nemáte věřit tomu, když někdo bude navrhovat jednoduché řešení. Je to pravda. Němci jsou samozřejmě bohatý stát. To znamená, že jsou na tom jinak. A my, pokud vláda bude chtít udělat něco pro české občany, bude muset přestat dávat vyrobenou energii na komoditní burzy. Já vím, že mně řeknou, že to bude velký problém s Evropskou unií, že to je nemožné, že to nelze, ale opravdu jiná varianta neexistuje - zajistit výrobu energie pro české občany je jediná možnost.
Děkuji. Další s přednostním právem je přihlášena paní místopředsedkyně Vildumetzová, Mračková Vildumetzová, omlouvám se. Já sama vím, jaké to je, tak si dávám pozor, ale omlouvám se ještě jednou.
Děkuji moc za slovo. Velmi mě také mrzí, že jsme mohli podpořit úsporu všem občanům z obnovitelných zdrojů, nejenom občanů v domácnostech, ale i podnikatelům. Takže my v tuto chvíli, pokud - a my to určitě budeme chtít znovu předložit - tak musíme to předložit jako poslanecký návrh. Už to mně připadá velmi zvláštní. My určitě to podpoříme, ale především jde o to, pane ministře, že já jsem přesvědčena o tom - a když se o tom bavím i s ostatními - že řada lidí prostě na ten úřad práce nepůjde. Určitě víme, že dneska nám krachnul další dodavatel energií, takže je vidět, že ten problém, tak, jak jsme tady deklarovali, bude právě rezonovat nejvíce právě na začátku roku a bude to pak pokračovat.
Takže my podpoříme návrh, ať už nakonec projde v jakékoli formě.
Děkuji, paní ministryně. Prosím o případná závěrečná slova. Prosím ho o vystoupení v podrobné rozpravě.
Zdá se, že mě někdo vymazal z té tabule.
Další byla přihlášena paní předsedkyně klubu hnutí ANO paní Schillerová. Děkuju pěkně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy, kdo byl ať už vymazán, nebo nevymazán? Není tomu tak. Neeviduji tedy žádné přihlášky do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Hlásí se někdo do rozpravy? Opět nikoho neeviduji. Ptám se, jestli je souhlas s takto navrženou procedurou, případně se někdo hlásí s alternativním návrhem procedury? Mezitím si dovolím, než kolegové dorazí, přečíst omluvy. Čili teprve teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Zdržel se? Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji, další návrh. Ptám se, kdo je pro? Zdržel se? Děkuju pěkně. Ukončuji hlasování.
A ono to může být klidně 15 nebo 20 miliard. Děkuji moc.
Pan ministr před chvílí řekl: Neumím si představit, že bychom měli vydat 25 až 30 miliard v případě, že bychom odpustili DPH. Takže pokud opravdu si myslíme, že by to mělo zacílit na 100 % oprávněné populace, tak ta čísla mi nesedí.
Prosím, máte slovo.
Já bych znovu chtěla zopakovat, že hnutí ANO podpoří ten návrh. My tam máme pouze jeden pozměňovací návrh, který předpokládám, že nikomu z vás nebude dělat problém, neměl by - je logický a dává smysl. A my ho podpoříme, my to považujeme za smysluplné. Takže jenom to jsem si tak nostalgicky připomněla. My jsme to jako doplňkovou pomoc také takto chtěli, naše vláda.
Děkuji, paní předsedkyně, za dodržení času. Jen připomínám pro všechny ostatní kolegyně a kolegy: ministry je možné oslovovat napřímo, nikoliv prostřednictvím předsedajícího. Tím si ušetříte pár slov. Nyní je přihlášen k faktické poznámce opět pan poslanec Aleš Juchelka, nebo se odhlásil už poněkolikáté. Takže zase přihlášen, dobře, máte slovo, pane poslanče.
Do 17 hodin je skutečně pondělí a středa. Jinak úterý, čtvrtek, pátek je do 11 hodin.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji moc za slovo. Chtěla bych pouze říci, že úřední hodiny... respektive existuje usnesení vlády ohledně orgánů státní správy, kde jsou určené minimální úřední hodiny v pondělí a ve středu.
Také děkuji. Pan ministr chce reagovat? Nicméně reagovat chce pan poslanec Marek Novák. Děkuji, pane poslanče. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu a táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Jana Pastuchová a připraví se pan zpravodaj a poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji.
Další je přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský.
Ještě jednou dobré odpoledne či spíše už podvečer. Už to tady bylo avizováno. To znamená, tam by ty dodatečné náklady měly být v řádech několika desítek milionů.
Já vás poprosím opravdu o klid. Děkuji. Prosím tedy, abychom Davida Sassoliho uctili minutou ticha.
Hezký dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři. Pan Zbyněk Stanjura, ministr financí. Pan Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu. Paní Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí. Pan Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády. Dámy a pánové, chtěl bych vám říci tady na tom místě, že vláda České republiky se samozřejmě těší na spolupráci s vámi. Takže všechno dobré do nového roku, hodně zdraví a doufejme, že ta spolupráce bude konstruktivní.
Já vám děkuji, pane vicepremiére. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 182 poslanců a poslankyň a pro bylo 181 z nich. Tudíž konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Renátu Zajíčkovou a pana poslance Stanislava Berkovce.
A i občané České republiky si zaslouží, aby tady byla vláda, která postupuje odpovědně, vláda, která myslí na to, že jednou tyto dluhy i s úroky - a to doslovně - budeme muset zaplatit. Na webu Úřadu práce i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou podrobné informace. Není tam nic zbytečného navíc a počítáme s tím, že pokud to ten člověk nezvládne elektronicky z domova - kde to je možné, aby to bylo odesláno i bez toho, aniž by ten člověk musel mít nutně datovou schránku - tak potom v tom případě budou připraveni pracovníci úřadů práce pomoci těmto lidem, aby tuto žádost vyplnili a správně podali. Děkuji vám za pozornost a děkuji za podporu tohoto materiálu.
Děkuji vám, pane zpravodaji.
Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se náš počet ustálí. Všichni víme, o čem hlasujeme. Kdo je proti tomuto návrhu?